Tak to jako neberu. Ale budeme o tom hovořit dále. Děláme s tím i ve výboru pro bezpečnost, v komisích, pro Vojenské zpravodajství. Takže ne že s tím neděláme. Říkám, adresu máte každý.
To za prvé. A za třetí, pokud by byl použit granátomet, tak by tam ten počet mrtvých byl výrazně vyšší. Tam byl použit pouze jeden jediný ruční granát. Takže prosím o přesnost.
Ano, omlouváme se, nebyl to granátomet, byl to granát. Nicméně za sebou nechává mrtvé, ať je to granátomet, nebo granát, ať je to samopal, ať je to pistole, ať je to kamion, ať je to cokoliv. O to tady jde, o bezpečnost, ne o to, jestli to byl granátomet, nebo jestli to byl granát. Náš pohled není o tom, že bychom chtěli dělat něco jen tak. Ale ten problém tady prostě je a bude. A pokud se podíváte, ať už jsou to zahraniční média, relevantní zahraniční média, mluví se o tom ne jestli, ale kdy se něco stane u nás. A to je to, čemu chceme zabránit. Nechceme, aby se tady cokoliv stalo. Nejsou to žádné výmysly, to, co předkládáme. V té době se všichni smáli. Jaká je doba dnes?
A vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů, tedy na 40 dnů, dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání? Tímto hlasováním jsme vyčerpali tento bod, který uzavírám, a budeme pokračovat v jednání. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Cílem právní úpravy je zejména zkvalitnění regulace v oblasti lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynových paliv tak, aby byla zajištěna účinná ochrana zdraví a bezpečnost osob, ochrana majetku a dalších oprávněných zájmů. Převážná část všech tří nových nařízení jakožto přímo použitelných předpisů bude aplikovatelná přímo. Členské státy jsou však povinny vlastními postupy zajistit dozor nad trhem. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že se jedná o technickou novelu zákona, kterou dochází pouze k adaptaci přímo aplikovatelných nařízení EU.
Děkuji, pane ministře.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Návrhem dochází k adaptaci těchto přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie do našeho zákona. Tyto směrnice byly transponovány do právního řádu České republiky nařízeními vlády, kterými se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky, lanové dráhy a spotřebiče. Výše uvedené směrnice jsou nyní nahrazeny přímo použitelnými nařízeními Evropské unie. Předkládaná novela zákona obsahuje také ustanovení ohledně správního orgánu v České republice. Novela zákona také obsahuje technické zpřesnění některých ustanovení tohoto zákona. Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl projednán bez rozporů. Doporučuji posunutí tohoto zákona do druhého čtení. Navržený hospodářský výbor pro projednání je podle mě dobrá a dostatečná forma pro projednání ve výborech. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji, že se přihlásil pan zpravodaj, takže pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím nikoho. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Nevidím žádný takový návrh. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Dále konstatuji, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dnů, tedy na 30 dnů. O tomto návrhu nyní dávám hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Tento návrh na zkrácení lhůty byl přijat. Tím jsme vyčerpali tento bod, který tímto uzavírám.
Jestli má někdo pocit, že dneska drony ohrožují společnost, tak je potřeba tuto problematiku řešit jiným způsobem, definovat, co je to dron a používání dronů. Tomu také rozumím.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo. Od té doby, jestli si vzpomínáte, proběhlo mnoho jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany. Já souhlasím s tím, že je to hodně složitá materie především z hlediska těch pozemků a soudních sporů, které se vlečou. Myslím si, že my jako zákonodárci bychom měli hájit ústavní pořádek České republiky. To znamená, ten, kdo vlastní pozemky, ten, kdo vlastní majetek, tak by měl právo s těmi pozemky nakládat. A jenom další důvod.
Děkuji.
My jsme se tou situací zabývali ve výboru pro obranu bohužel ve chvíli, kdy už jsme neměli šanci zaujmout stanovisko, a nebyli jsme předtím jmenováni mezi výbory, které by se k tomu vyjadřovaly. Už v současné chvíli jde o letiště, které, když tam přistane bitevní vrtulník, tak musí soukromému nájemci platit nájemné. Takže velmi bych prosil, abychom to mohli projednat. My jsme při tom projednávání měli zástupce obou dvou rezortů. Musím říct, že zástupce odboru příslušného Ministerstva dopravy, který má na starost leteckou inspekci, mě opravdu nepřesvědčil o tom, že odpovědně vykonávají dozor toho, co se na tom letišti děje.
Ještě než dám slovo panu poslanci Klaškovi, tak tady mám žádosti o dvě vystoupení s přednostním právem. Nejprve pan ministr a potom pan předseda klubu ODS.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já cítím povinnost tady k této věci aspoň trošku vystoupit, protože se tady říkají věci, které nejsou úplně pravda. To je první věc. Příbram, tak to armádě nepatří, protože ho dvakrát prodala. Jednou ho prodala jedné skupině, podruhé druhou část prodala druhé skupině a tyto dvě skupiny se mezi sebou sváří, jestli tam to letiště bude, nebo nebude. To jsou úplně jiné věci. Ten problém, o kterém se bavíme a který je opravdu zásadní, je, co v České republice chceme. Jestli chceme, aby nám tady zbyla všechna letiště nebo většina letišť, která máme, nebo tam uděláme naprostou liberalizaci a všechny pozemky musí být vypořádány. Já si myslím, že to není materie na to, která by se dala vyřešit opravdu pozměňovacím návrhem.
Pojem ekoterorista samozřejmě všichni vnímáme v reáliích české kotliny. Ale dle definice mezinárodní je i boj za symboly určitými prostředky možno chápat jako terorismus. Čili teoreticky by šel tento váš návrh aplikovat na minimálně polovinu těchto pisatelů.
A nyní již tedy nevidím žádnou jinou faktickou poznámku a prosím, pane poslanče, je to váš prostor.
Můžeme ho popsat i tímto způsobem, že je to promyšlené použití násilí nebo hrozby násilím obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám s cílem vyvolat strach a obrátit na sebe pozornost. Diskuze ukázala, že se snažíme směšovat terorismus a kriminální činy. Ale když se nad těmito věcmi zamýšlíme - já jsem hledal hodně definic terorismu, a dokonce jsem se podíval i do amerických zdrojů. Skutečně svůj význam a účel splnily. Že by nebyla snaha tyto zbraně získat a použít, nikdo nemůže popřít. Vezměme si Blízký východ. Chemické, bakteriologické zbraně je bohužel dneska realita, která se používá. Ale máme také nekonvenční formy terorismu, jako je psychologický teror, a na to bychom měli pamatovat také. Já si myslím, že jsou to dokonce někdy daleko záludnější a nebezpečnější formy terorismu. Máme také informační terorismus. A takovou nejvýznačnější odnoží terorismu při využití informačních technologií je kyberterorismus. Ale pokud se objeví na území našeho státu, tak bychom měli vědět, jakým způsobem s touto činností nakládat.
Přečtu omluvy. Táži se, zda někdo další chcete ještě vystoupit v rozpravě. Vzhledem k tomu, že žádnou přihlášku nevidím, tak končím obecnou rozpravu.
Závazky těch zemí platí. Já závazek Spojených států amerických beru naprosto vážně. V tom mám tuhle zkušenost a podle mě v téhle věci musí platit. Stejně tak jako podle mne dodrží závazky Rusko, Čína, Evropa, všichni další, kteří jsou podepsaní. Není důvod to zpochybňovat. A hlavně já nechápu to, proč přistupovat na tak nebezpečnou hru. My jsme docílili toho, že Írán dnes - a máme to kontrolované - nevyvíjí atomové zbraně. To jsme přece chtěli. Proto ten tlak a podobně. Já jsem tady řekl, že si to můžete ověřit, že se to skutečně dodržuje. A každý, kdo bude chtít začít diskusi, tak se s tím seznámí. A my máme přece to, co je strašně cenné - že někdo nevyvíjí atomové zbraně a zavázal se pouze k mírovému využití jaderné energie. Já nechápu takovou řeč. To pro nás nejsou zásadní věci? No taková nekonzistence je nepochopitelná. To potom jsme trotlové a ne politici! Takže já bych si přál, abychom brali vážně to, co jsem řekl. Je tady podpis klíčových států, je tady rezoluce Rady bezpečnosti a to všechno platí a je to dodržováno. A nespekulujte o tom, že nějaká země něco udělá. Je to země, která má Kongres, která má senátory, kongresmany a prezidenta, který se určitě seznámí s tou situací. Když máte někde dohodu šesti hráčů, tak ani není možné, aby jeden jen tak vypověděl, protože to je dohoda šesti, ne mezi dvěma. To je nebezpečná hra. To je špatná zahraniční politika a tohle není zájem České republiky!
Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je mi líto, že z formálních důvodů nebudeme pokračovat v debatě o elektrárně Búšehr, ale musím reagovat na vystoupení paní poslankyně Černochové, samozřejmě skrze pana předsedajícího. Pan kolega Zaorálek už toho hodně řekl, já dodám jenom pár slov. To je plné právo, když dva kluby zavetují devadesátku, mají to mít. Já jsem pouze sdělil, že je mi to velmi líto, že to poškozuje zájmy českých firem a že navrhnu, až se o tom bude dále jednat, zkrácení doby na 30 dnů projednávání a pevně doufám, že to bude schváleno. To právo mám taky, jsem jedna dvousetina stejného suveréna jako kterýkoliv jiný další poslanec. Pan kolega Zaorálek už to tady řekl. To je čistý výsledek naší západní snahy. Já to nechci moc hodnotit, ale to je třeba si také říci, že šíité dneska vládnou, koneckonců jsou většinová společnost. Samozřejmě pokud my se budeme chovat tak, že tvrdíme, že je úplně jedno, jakou Írán podepsal dohodu, že je úplně jedno, jaká garnitura tam je, tak jenom posilujeme zastánce té nejtvrdší linie. A to já si myslím, že by neměla být politika České republiky. To znamená hájit vlastní zájmy, a pokud ještě vedle hájení vlastních zájmů můžeme pomocí, aby ten svět byl o trochu lepší, tak to udělejme.
Můj předchůdce pan místopředseda Filip před přerušením tohoto jednání řekl, že do 14.30 přerušil tento bod, kdy jsme měli rozhodnout o jeho dalším pokračování, což by se muselo stát jednacím řádem, že budeme hlasovat o tom, že je to zvlášť závažný bod, a znovu bychom jej museli zařadit na pořad jednání. V tom případě přerušuji tento bod a budeme pokračovat pevně zařazeným bodem
Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, teď můžu trochu vypadat jako hnidopich, ale pro možné budoucí spory - vy jste řekl "přerušuji tento bod", a já jsem přesvědčen, že ani nebyl zahájen, protože zahájen být nemohl. Takže pokud se shodneme v tom, že ten bod zůstává přerušený od minulé schůze, tak to je ta správná formulace.
Pan místopředseda Filip řekl ve své řeči před jednou hodinou: Přerušuji tento bod do 14.30 hodin. Tady to mám od legislativy potvrzeno. A pozůstává přerušen, protože jsme rozhodli o tom, že nebude zařazen na program schůze, neb to nikdo nenavrhl. Děkuji za vyjasnění. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je naprosto v pořádku, proti tomu se nedá nic namítat. Ale dovolte mi, abych vám představil návrh zákona o spotřebních daních, respektive novely zákona o spotřebních daních. Když jsem přemýšlel -
Prosím, abyste přenesli své hovory do předsálí. Děkuji. Prosím, pane poslanče, pokračujte.
Když jsem přemýšlel, čím bych začal, abych zaujal, abyste mi věnovali pozornost, tak možná bychom mohli v politice, ne v češtině, ale v politice zakázat slovo dočasnost. Měli jsme tady dočasně okupační vojska. Ta první dočasnost trvala skoro 22 let. Návrh zákona je velmi krátký, obsahuje v zásadě jeden paragraf, jeden článek a účinnost.
Ano, dnes se pohybujeme v příznivé fázi ekonomického cyklu. Dosáhli jsme přebytku hospodaření. O to bude větší pokušení k takové aktivitě. To je také zajímavé. Autoři to ani nepopírají. Přesto tento návrh také svědčí něco o funkčnosti koalice. Nevím, jestli je úplně rozumné, možná to časově nějak vychází, rozumné zkracovat lhůtu ze 60 na 40 dnů.
Děkuji, pane poslanče. Další vystoupí paní poslankyně Nohavová, připraví se pan poslanec Marek Černoch.
Děkuji za slovo. Dále návrh nově rozšiřuje postižení o tři těžké diagnózy, kdy systém těmto lidem dosud nepřiznával nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky. Dále dochází k zpřesnění terminologie, odstraňuje se požadavek na doložení celkové sociální a majetkové situace žadatele, posuzuje příjmovou situaci pouze žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a nikoliv osob posuzovaných. A v neposlední řadě odstraňuje nejednotnost výkladu, co je považováno za maximální výši příspěvku na zvláštní pomůcku, kdy se stanovuje pouze částka vyplacená úřadem práce a nikoliv finanční prostředky, které žadatel sám doplatil. Legislativní změny, které navrhuje předloha sněmovního tisku 935, nejsou v rozporu s volebním programem KSČM, a proto se jako již mnohokrát v minulosti počítá s automatickou podporou i našeho klubu. Přesto jsem přesvědčena, že by širší zastoupení předkladatelů, zástupců politických klubů, tedy více než dvou, eliminovalo případné diskutabilní body a navenek prezentovalo průřezovou shodu nad naléhavostí úpravy, tedy bez pozměňovacích návrhů, které může někdo chápat jako zbytečné zdržování. Ale chápu, že každá samostatná iniciativa se počítá, stejně jako se počítá s automatickou podporou KSČM. Navrhovaný zákon je opravdu pro ty nejpotřebnější a nejohroženější. Musím však upozornit na nedostatky návrhu, které, pokud by předkladatelé jednali i se zástupci KSČM, při přípravě novely mohly být již zohledněny v předloženém návrhu. Tak jde především o to, pokud by úprava měla mít smysl, bude nutné pozměnit prováděcí vyhlášku a v ní k novým indikacím přiřadit konkrétní zvláštní pomůcku. Dále zařazení tří nových diagnóz přímo do zákona se jeví jako nedostatečné a systémově chybné. Existuje řada dalších postižení, která by šlo kompenzovat alespoň částečně některými pomůckami, a i tito postižení by si zasloužili alespoň nějakou podporu. Z mého pohledu vidím chybné zařazení diagnóz a k nim příslušející pomůcky přímo do zákona. Zatím však nikdo tento režim posuzování nezměnil, a tak musíme respektovat současný řád. Pro ostatní dávky, které fyzické osoby od státu dostávají, se posuzují vždy společně s ostatními ve společné domácnosti. Zdravotně postižení jsou ohroženou skupinou, to je fakt. Ale jsou i další ohrožené skupiny. A jak to vysvětlíme rodinám s malými dětmi, matkám samoživitelkám či seniorům? Jste si vědomi toho, že vytváříte zvláštní skupinu, která bude při posuzování příjmové situace v jiném než standardním režimu? Nemusíme problém s navyšováním dávek...
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
To byla poslední faktická poznámka. Pokud si pan ministr přeje vystoupit... Tak prosím, pan zpravodaj s přednostním právem a stále eviduji pana poslance Klašku.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, všichni, kdo tady vystupovali, určitě přišli do kontaktu s různými zájmovými skupinami ohledně zákona o civilním letectví. Šel jsem tedy po historii zákona, který se chystal řadu měsíců, a zjistil jsem, že tento zákon prošel celým legislativním procesem, až v jednom momentě z něj vypadly důležité pasáže. Ty pasáže jsem si osvojil, protože řešily právě ty problémy, o kterých tady mluvíme: otázka provozování, vypořádání vlastnických vztahů, souhlas s provozováním, otázka nájmu. Ale to nebyly moje návrhy, tudíž je to změna názoru o 180 stupňů, ale otázka je, v jakém režimu. Řada kritiků si neuvědomila, že v tomto státě máme rovné všechny formy vlastnictví, a teď je vážný problém, který se bude muset řešit, a ten nebude vyřešen za týden. A my tady nemáme zákon, podle kterého bychom mohli přistoupit k dočasnému omezení vlastnických práv, protože to není v žádném zákoně, které se týkají letišť, vůbec zakotveno.